Na jakémkoliv veřejně přístupném místě omezený počet osob. Ubytování v hotelích je omezeno pro držitele platných certifikátů. Jenom pro ně, všude. Zde je třeba zdůraznit, že například naši sousedé Německo a Rakousko, ale i Francie a Portugalsko. Portugalsko... je osoba považovaná za plně očkovanou, jen pokud má posilující dávku. Posilující dávku. Ta pravidla platí pro všechny, kdo tam jedou, nejenom pro jejich občany. Základní očkování absolvovala před krátkou dobou. Ještě jsme o 14 dní posunuli tu možnost dát bustrovací dávku. Jediná země v Evropě, která to udělala. A proč? Protože ta situace se vyvíjí relativně velmi příznivě. Počty odpovídají predikcím, a ta opatření, byť nepopulární, byť stresující, a ano, já dostávám ty dopisy, chodím do škol, a ano, uvědomuji si, co musí učitelé zažívat, co řada zaměstnanců, zaměstnavatelů zažívá. Koupili jsme si za to roztažení té křivky a koupili jsme si za to, že nemáme ten velký peak v řádu několika dnů, který by brutálně dopadl na naše zdravotnictví. To je to, co jsme si koupili. A všichni odborníci, to je jedno, jestli je to profesor Prymula, to je jedno, jestli je to Chlíbek, to je jedno, jestli je to Thon, to je jedno kdo, se na tom shodují. Za co já dostávám od odborníků typu kolegy Kubka nejvíc? Za to, že ta opatření jsou příliš měkká. A co já odpovídám? Ta opatření mají být tak tvrdá, aby to mělo smysl. Ne proto, že můžu zavést tvrdší opatření. Ta opatření se dotýkají mě. Dotýkají se mých přátel, mé rodiny. Já chci co nejměkčí opatření. Ale chci chránit ty, kteří mohou na covid umřít. To je cíl. Já doufám, že je jasný, že je srozumitelný a že odborníci věří, že ho splním. Obecně lze říct, že tedy uvolňování je sice možné, ale to uvolňování jde většinou omezením kapacit. Ano, to je jeden z plánů. Ale já chci jít dál. Já prostě nebudu tady slibovat něco, kde si nebudu jistý, že Duškova data a stanovisko odborníků jsou mi dostatečnou zárukou, že ten výsledek nepovede k zbytečným mrtvým. V Portugalsku platí úplně stejná pravidla, jen k tomu je ještě možné použít PCR test, a ano, to musíme zavést u nás. Ten je ovšem v případě dospělé osoby hrazen, a prosím, ve všech zemích, kde je PCR test uznáván ke vstupu kamkoliv, si ho hradí. Nikde není zdarma!
Vidím pana ministra zdravotnictví, že už je v sále i za stolkem zpravodajů. Tak já to zkusím ještě jednou vypnout a zapnout, pane ministře, jestli to půjde teď.
Ale pojďme k vážné věci. Teď jsem dostal rozhodnutí správního soudu, že jedno z opatření, které bylo přijato v loňském roce, bylo zrušeno. A je to opatření, které zřejmě všichni považujeme za velmi rozumné, které platí ve všech zemích. A to je opatření, že do restaurací a do ubytování po dobu platnosti toho opatření, omezenou dobu platnosti, mohou pouze očkovaní. To opatření začalo platit někdy v půlce listopadu, my jsme pak prodloužili platnost tohoto opatření. A správní soud napadá to, že v pandemickém zákonu pro toto opatření není dostatečné zdůvodnění. A to přesně, tady toto opatření a rozhodnutí správního soudu, je přesně ten důvod na tu otázku, která padala, na tu první otázku, proč je potřeba novelizovat pandemický zákon. Proč ho musíme prodloužit v nouzovém stavu? Podívejme se do Rakouska, kde je na jedné straně povinné očkování pod poměrně vysokými pokutami, které se strhávají z platu těm lidem. Strhávají se z platu těm lidem. Já jsem zrušil vyhlášku o povinném očkování. Takže děkuji za ten pokřik zleva. Neinspiroval jsem se. Protože to nepovažuji za správnou cestu. Já se opravdu omlouvám, budu odpovídat na všechny dotazy, ale prosím, nechte si ty dotazy na korektní diskusi. Pojďme se o tom bavit. Pojďme se o tom bavit třeba celou noc, já vydržím několik dní nespat, protože mně záleží na tom, aby ten zákon byl kvalitní...
Pane předsedo, prosím, abyste nepokřikoval na pana vicepremiéra, určitě budete mít příležitost v rozpravě.
Ke všem z vás se budu snažit chovat co nejvíc slušně. Nevadí mně, že na mě někteří budete pokřikovat. Chápu, že máme rozdílné názory, a je to naprosto v pořádku. Na to, jaká opatření mají platit, na to, jestli potřebujeme ten pandemický zákon, nebo ne, na to, jestli ho musíme přijmout v nouzovém stavu, nebo ne. Máme různý názor na to, jak účinné je očkování. Máme různý názor na to, jestli existuje covid. A já dokonce mezi včerejšími demonstranty viděl několik, kteří měli transparenty a jsou přesvědčeni, že nejtvrdší měna bude sperma neočkovaných mužů. A zřejmě do toho plánují i investovat svůj volný čas a úspory. Rozumím tomu. Jsme v demokracii a každý člověk má právo na svůj názor, pokud s tím neohrožuje ostatní, pokud se nechová agresivně a nevyhrožuje ostatním. Takže bych se rád vrátil v klidu k tomu zdůvodnění. Zatím všechno funguje podle predikcí profesora Duška, podle toho, jak jsme nastavili ta opatření.
Kolegyně, kolegové, omlouvám se velmi, ale zasedala vláda v tuto chvíli. Samozřejmě, původně dnešní den nemělo jednat plénum Poslanecké sněmovny. Tak mi tady pan vicepremiér říká, že stačí dvě minuty, tak do 13.04, pro jistotu.
To je neuvěřitelná zvůle, co vy předvádíte. Ale znova říkám, vy nemůžete běžným zákonem tady převálcovat ústavní práva, takže to vůbec není na projednání ve zkráceném řízení. Znovu říkám, my to chceme v návrhu zamítnout. Já vím, že nás je pouze 20 v SPD, bojujeme tady, co můžeme, proti té drtivé vaší většině. Je tady třeba i to, že budete nařizovat tím běžným zákonem tu izolaci nebo karanténní opatření. Tak to je také zcela zásadní krok, který představuje zcela mimořádný zásah do základních lidských práv a svobod garantovaných ústavou. Protože já myslím, že již řada občanů České republiky vidí a ptá se: proč to tady takhle tlačíte, místo abyste řešili zdražování energií? Ne, na to vy nemáte čas. Korespondenční volby, pandemický zákon. Nemáte jiný program. Pandemický zákon, korespondenční volby. A my jsme proti. My jsme proti korespondenční volbě samozřejmě. My žádné manipulace nepotřebujeme a tady nějaký prostor pro nějaké podvody. Tady je potřeba argumentovat. Já vím, vy to chcete na dobu neomezenou. Jo, teď najednou pod tlakem SPD, dobře, tady někdo navrhuje do listopadu. Ale ten vládní návrh je, že to navrhujete na neurčito, prodloužení. Ano, to je vládní návrh. To je ten návrh, který přišel z vlády. Ne že ne. Je to tak. Je to tak. Ale to je tedy totální nekompetence vlády. No to jsem snad ještě nezažil. Mimořádně nebezpečný návrh zákona. To je prostě opravdu zvůle. Návrh zákona otevírá obrovský prostor pro vynucování si zásahu do integrity lidského těla a zavádění experimentálních postupů v rámci výkonu státní moci, a to zcela v rozporu s obecnými, morálními a etickými zásadami zakotvenými v mezinárodních úmluvách. To znamená, vy nakážete: nesmíte jít do práce. To je protiústavní návrh, co vy navrhujete. To jsou prostě také věci, které zkráceně takhle nejde si tady říct. Chceme zavést totalitu. Úplně jdete proti všemu smyslu. To je neuvěřitelné, jaké máte nedemokratické choutky. Další věc je, což opět prostě nemůžeme ve zkráceném řízení, my s tím nesouhlasíme, protože vy tady zavádíte drakonické pokuty. No to je šílený. Ne, prostě neumíte to zmenežovat. Jistě, zaměstnanci ministerstva, ti pracují, těch si vážíme. No ale ten ministr, ten management, politicky zasazený, ten to neumí zdirigovat.
Takže zpět k pandemickému zákonu. Druhý důvod jsem tady zmínil a znovu ho řeknu. To je smysl každého takového zákona, který některá z těch zemí v Evropě přijala. Já vůbec nechci říkat, že je něčí chyba, že nemáme jinou legislativu, která by se dala využít, ale realita je taková, že krizový zákon, který je připraven, neobsahuje nic o pandemickém zákonu. Co je ten důvod, nemá smysl v této chvíli podle mě pitvat. Já jsem tady jasně řekl, jak vznikal. Tento zákon, hned jak jsem nastoupil na ministerstvo, tak jsem zadal jako prioritní úkol, prioritní úkol resortu Ministerstva zdravotnictví, připravit co nejrychleji do Sněmovny. Ale ten zákon není jednoduchý, a byť na něm pracují, tak nebude ten zákon připraven dříve než do června. Já bych rád, abych ho mohl předložit do normálního legislativního procesu v červnu, což prakticky znamená, že ho nebudeme mít schválen v září, v říjnu, v listopadu, budeme o něm diskutovat, protože to je legislativa, která je komplexní, týká se hygien, týká se reorganizace fungování hygien, a ta je nezbytně nutná. A zase na tom byla shoda napříč politickým spektrem a z různých důvodů ta legislativa neprocházela. Máme jasný plán, jasnou strategii a toto je první krok toho plánu. A já si nemyslím, že se o to nesnažila. Prostě tu cestu nenašla. My ji najít musíme. Musíme ji najít napříč politickým spektrem, protože ten virus bude existovat, a pokud by náhodou omikron byla poslední mutace a my jsme měli to štěstí, že už se žádná další, horší mutace neobjevila, tak je to velké varování. Musíme mít legislativu, která nám umožní včas zasahovat, zasahovat preventivně a zasahovat takovým způsobem, že to bude mít co nejmenší škody nejenom na hospodářství, ale především na občanech České republiky, na jejich psychice, na školství a na všem tom, kde jsme se museli v posledních letech vypořádat opakovaně s krizovými situacemi. Ten pandemický zákon je něco, co po přechodnou dobu nám tuto jistotu dává. Znovu opakuji, pandemický zákon má zapracovány všechny připomínky, které měl v průběhu toho roku a půl správní soud. Proč to vím? Já jsem tu nabídku přijal a dva měsíce, možná dva a půl měsíce jsme se pravidelně scházeli s týmem ministra Vojtěcha, který byl poslední ministr zdravotnictví v té sérii, s kterým jsme se bavili o praktických věcech. Na řadě věcí jsme se neshodli, na řadě věcí jsme se shodli. Jedna z věcí, kterou jsme spolu diskutovali, a naši odborníci - a ti "naši odborníci" jsou někteří poslanci, kteří tady sedí, byla to legislativní skupina - chystali připomínky k pandemickému zákonu, které ministr Vojtěch do toho zákona zapracoval. A na slušný dotaz slušná odpověď. Ano, já také jsem opakovaně v médiích říkal, že teď se bude sice ještě zvětšovat počet pozitivních testů, a to se bude dít i začátkem příštího týdne, ale teď se teprve ta vlna dostává mezi seniory. A to, co je klíčové, aby omikron neprorazil očkování druhou dávkou. Třetí dávkou neproráží, teď se uvidí, jak prorazí druhou dávkou, a to se v různých zemích liší. Bude to ještě dva až tři týdny pokračovat, pak to začne klesat. Prostě všechny tyto věci, které dneska fungují, fungují jako mimořádná opatření na podkladě pandemického zákona. To je realita. A my bychom se stali zemí, která by byla riziková.
Děkuji. Děkuji za dodržení času. Máme tady další dvě faktické poznámky. Poprosím pana poslance Bohuslava Svobodu s faktickou poznámkou, a připraví se Radek Vondráček. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ty údaje, které říkáte, neříkají nic o tom, jak to bude vypadat dál. My to nevíme. My se můžeme jenom obávat podle signálů, co máme, že to poběží, a bude to jiná vlna, která zaplní ty nemocnice. A poslední věc. Staneme se zemí, která bude pro turisty návštěvně bezproblémová, nebudou muset vykazovat nic. A to je strašně složitá věc. A otevření těch hranic je také velmi složitá věc. Ale znovu říkám, ta infekce se bude nějak chovat. My to chování predikujeme, neumíme ho definovat, neumíme definovat, jak ten koronavirus mutuje, ale velice pravděpodobně to udělá. My prostě musíme být připraveni a musíme mít ty prostředky k tomu, abychom se tomu bránili, abychom nedopadli jako před těmi dvěma lety v lednu, když jsme tady varovali, nikdo nic neudělal a pak to dopadlo, jak to dopadlo.
Pane poslanče, děkuji za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jak vidíte, tak z mého pohledu tato debata dává smysl. Protože máme v tuto chvíli proočkovanou třetí dávkou třetinu populace.
Já děkuji za dodržení času a poprosila bych všechny poslance o klid v jednacím sále a znovu bych vás požádala, pokud si něco potřebujete vyřídit, abyste šli do předsálí. Mám tady v tuto chvíli avizované dvě faktické poznámky. Tou první je pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Julius Špičák.
Děkuji. Ale já ten dotaz upřesním, protože mám pocit, jakkoli si vážím, že jste mi hned reagovali, že jste neodpověděli úplně přesně. Já mám k němu nějaké otázky rozdělené do různých kapitol. Ne, já se teď tady ptám na použití toho stavu legislativní nouze. To je to, co já říkám. Není to teď o tom pandemickém zákoně, je to o tom použití legislativní nouze. Druhá poznámka k tomu. Já jsem si přečetl, že včera Dánsko úplně zrušilo, Norsko dneska nad ránem úplně zrušilo různá opatření. To znamená, lze důvodně předpokládat, že to k nám dopluje do tří týdnů. Protože teď jsme v bodě, jestli je, nebo není právo na legislativní nouzi.
Pane poslanče, váš časový limit vypršel, omlouvám se. Další s faktickou poznámkou, pan poslanec Julius Špičák.
Všichni jsou zcela proti duchu těch našich faktických opatření, která my tady plánujeme.
A doufám, že stejně korektní a rozumná bude debata ohledně pandemického zákona, ohledně vašich pozměňovacích návrhů, připomínek, stanovisek. Jsem připraven na vaše dotazy odpovídat, jsem připraven diskutovat, jsem připraven maximálně spolupracovat ku prospěchu občanů České republiky. Nejsem ochoten pokřikovat, nejsem ochoten se nechat strhnout na linku agresivity. Jsem ochoten se korektně bavit o tom, co je dobré pro naše spoluobčany a jak se dostat z krizového řešení do standardního řešení jakékoli jiné smrtelné závažné nemoci. Neexistuje země - a není to žádné očkovací lobby - neexistuje země, která by měla jiná data, data ze všech zemí jsou stejná: po posilující dávce nulové počty hospitalizací na ECMO, prakticky nulové počty hospitalizací na jipkách. Tato data jsou pro mě dostatečně silná. Česká republika investuje obrovské peníze do screeningových programů. Protože nechceme, aby pacienti umírali zbytečně na terminální stadia onkologických onemocnění. A řada lidí ty screeningové programy nevyužívá, byť by to bylo k jejich prospěchu, byť by ušetřilo zdravotnictví, byť by jim to mohlo ne zachránit život, ale výrazně prodloužit. Máme demokracii a každý si může rozhodnout o svém osudu, o své budoucnosti, včetně toho, že se rozhodne chybně. Ale stát mu musí pomáhat. I když se chybně rozhodne, nesmí ho nechat padnout. Totéž se týká očkování. Proto chci, aby byl pandemický zákon, a prosím vás o to, abyste ho schválili. Nechci je nutit násilím, nechci je nutit legislativou, nechci je nutit restrikcemi. Doufám, že aspoň vám jsem vysvětlil důvod, proč je potřeba mít pandemický zákon, a důvod, proč s tímto požadavkem, s touto prosbou za vámi přicházím.
Děkuji pěkně. To by byly omluvy. Pane zpravodaji, máte slovo.
Proto jsme po rozsáhlé diskusi dospěli k tomu, že definujeme konec tohoto období. V dalším probíhala jednání mezi jednotlivými členy výboru a koalicí jako takovou.
Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k předloženému návrhu zákona.
To byla poslední faktická poznámka. Jsme v tuto chvíli v rozpravě a v tuto chvíli je do rozpravy přihlášen předseda SPD, ale v tuto chvíli se mi tam objevila ještě faktická poznámka Vladimíra Zlínského z SPD, takže poprosím.